Je nutné říci, že v dané době byla úplně jiná legislativa ohledně okresů a velká část úřadů existuje v Turnově již nyní. Kromě toho je dle mých informací Turnov ochoten participovat na nákladech případným poskytnutím požadovaných nemovitostí.
A mám za to, že i touto optikou je potřeba posuzovat otázku územního členění státu. Vnímám je a respektuji. Nicméně tento krok nepovažuji za koncepční a už vůbec ne za ekonomický. V každém okrese totiž musí být z právního hlediska zřízeny pouze ty orgány, jejichž uspořádání je na okresní úrovni stanoveno zákonem. Zřízení nového okresu nezakládá automaticky nárok na zřízení ostatních institucí, jako je soud, okresní soud, katastrální úřad, okresní hygienická stanice a další. Pokud by ten okres vznikl, tak samozřejmě by to byly náklady na úpravy různých informačních systémů, jelikož údaj o okrese se udává ve velikém množství evidencí. Ty by bylo potřeba upravit. Změny by se dotkly dalších systémů, které s okresním členěním pracují, aniž by se vlastně fakticky cokoli změnilo. Ta by se dotkla 27 tisíc občanů. Podle mých informací úplně detailní kalkulaci, kolik by vytvoření okresu Turnov stálo, k dispozici Ministerstvo vnitra nemá. Nicméně pokud byste na tom trval, tak jsme ochotni a připraveni ji zpracovat, ale bude to znamenat zapojení i dalších centrálních institucí, které by musely identifikovat počty potřebných zaměstnanců, případně potřebné kancelářské plochy.
Myslím, že dotace zejména v podnikatelském prostředí křiví trh.
Já také děkuji. Než budeme pokračovat v rozpravě, tak bych vám rád přečetl nějaké omluvenky.
Já samozřejmě budu odpovídat už asi na ty konkrétní dotazy, které tady pan poslanec vznesl, protože my jsme skutečně připravili velmi detailní materiál o čerpání evropských fondů. A to jsou právě ta tři čísla, o kterých hovoří pan poslanec. Kde my samozřejmě... U těchto dvou čísel je potřeba se zastavit, protože samozřejmě certifikace neprobíhá každý den. Proto tento ukazatel pro nás není teď na vládní úrovni ten, který sledujeme, ale sledujeme to, kolik skutečně proplatily řídicí orgány vůči těm konkrétním žadatelům, a to, co jde do těch souhrnných žádostí o platbu. Samozřejmě komunikace s řídicími orgány ano, tak samozřejmě, my jsme se snažili nastavit jednotné metodické prostředí. Toto se skutečně podařilo a vlastně tímto to zrychlujeme. Co se týká těch starostů, tak samozřejmě oni zejména cílí do Integrovaného regionálního operačního programu. Byť tento program je největší v České republice, tak samozřejmě zmapovává také největší množství převisů. To znamená, například jsme vyhlásili 2 miliardy do základní škol a převis je 5 miliard. A věřte mi, že to je každodenní práce velmi mravenčí, aby skutečně ty projekty získaly co nejrychleji finanční podporu. My jsme tam alokovali 14 miliard do vysokorychlostního internetu a Česká republika na to nemá projekty, nejsme na to připraveni. Evropská komise souhlasila s tím, že polovinu z těchto peněz mohu začít převádět do jiných programů, které to potřebují. Velmi nám tady pomohla strategie Restartu, protože to jsme skutečně na špici v rámci Evropské unie, to jsou regiony postižené těžbou uhlí, to je Karlovarský kraj, Moravskoslezský kraj a Ústecký kraj. My to velmi intenzivně sledujeme. Tam nejde o to, že by žadatelé nemohli čerpat a nedostávali peníze, protože my to všechno stejně, ty operační programy se předfinancovávají ze státního rozpočtu, ale jde o to, aby OPPIK v září znovu mohl nastartovat certifikaci. Takže tolik asi toto. A jenom možná jedna poslední poznámka.
Prosím, pane poslanče.
Tak bych se vás chtěl zeptat, jestli o tom víte, že se vám tam za zády jakoby zase rozbobtnává prostě státní správa, a jestli je to skutečně tedy podle vašeho názoru nutné.
Já také děkuji. A prosím pana ministra o odpověď.
Zkrátka musí tam být někdo, kdo to bude administrovat. A tam toto bude zajišťovat šest zaměstnanců, ta odvolání proti prvostupňovým rozhodnutím. Ale zkrátka musí to někdo administrovat, aspoň ten základ. A nemyslím si, že to navýšení je nějak zásadně velké. My to samozřejmě budeme pokrývat z prostředků naší kapitoly. Pravděpodobně na to nebudeme požadovat nějaké zásadní navýšení prostředků.
Já také děkuji. Pan poslanec Pávek má zájem na doplňující otázce.
Děkuji, pane ministře, za vysvětlení a popis toho obsahu zákona. Ale líbil se mi váš výraz jako přesun. A to se mi neposlouchá jako přesun.
Děkuji. Prosím pana ministra o doplňující odpověď.
To určitě víte, že VZP v tomto směru funguje svébytně jinak, není to státní instituce. Ale důležitá věc je, že my ty lidi pokryjeme nikoliv navýšením tabulek, my nebudeme zvyšovat tabulková místa, respektive nová tabulková místa.
Děkuji. A paní ministryně, prosím, máte pět minut.
Skutečně situace kolem hotelu Thermal a souvisejícího bazénu mi není lhostejná a patří, mohu vás ubezpečit, paní poslankyně, mezi jednu z mých priorit. Tento investiční plán byl zaslán v souladu se stanovami společnosti ke schválení akcionáři, to znamená Ministerstvu financí. Postup rekonstrukce je plánován tak, aby v žádném případě, a to bude zcela zásadní podmínka, neohrozil plynulý průběh příprav a uspořádání mezinárodního filmového festivalu. I zde platí, že zahájení rekonstrukce je plánováno na konec tohoto roku. Rozsah bude zahrnovat rekonstrukci areálu bazénu i přilehlé budovy. Zdůrazňuji, že toto je ale ve stadiu úvah, nicméně platí, že rekonstrukce bazénu jako takového odstartuje i letos. V současné době probíhají jednání o poskytnutí úvěru. Mohu vás ubezpečit, že situace, která proběhla médii a týká se vlastně bazénu a toho, že tam nějakým způsobem vnikli vandalové, mě nenechala klidnou. Rozhodně na pořadu dne není prodej hotelu, to v žádném případě. A jestli jste se ptala na možnost pronájmu, i takové úvahy máme. Rozhodně nejsou v takové fázi, abych sdělovala něco bližšího. Toto jsou pro mě tři zásady, kterých se budu držet, a podle toho budu postupovat.
Děkuji. A vezmu i druhou, tedy mezi 15. a 19. hodinou se z důvodů jednání omlouvá paní poslankyně Jana Krutáková.
To není ani v mé kompetenci, ani neznám předpisy, které vlastně vedou k tomu, aby tato památka byla zařazena. Čili odkážu vás s vašim dotazem s dovolením na Ministerstvo kultury. Já se budu ptát na ekonomické výsledky, budu se ptát na dodržování povinností. Osobně si to prohlédnu. A věřte mi, je to jedna z mých velkých priorit.
A připraví se pan poslanec Vít Kaňkovský.
Děkuji za slovo.
Děkuji, pane předsedající. Rozhodli jsme se vlastně to odložit v čase, to znamená ne zrušit definitivně, ale odložit v čase. Nakonec až bude představen návrh koaliční smlouvy, tak v tom návrhu to také máme. Nikdy jste to neslyšel z mých úst, nikdy to neuslyšíte, protože já si to nemyslím. Naopak si myslím, že většina je poctivých. Tak to prosím neříkejte a nepodsouvejte nám to. My bojujeme za tu většinu těch poctivých právě, aby měli rovné podmínky vůči těm nepoctivým, takže to už nechci a už se k tomu nebudu vyjadřovat, mě to prostě uráží, když tato slova jsou nám podsouvána. Tímhle číslem nedisponujeme, disponujeme souhrnným číslem. A nakonec v trestních předpisech máme také něco podobného, že se zajišťuje majetek v průběhu trestního řízení. To není nic neobvyklého. Ale souhlasím s tím, že byť by byl jeden, který by neoprávněně firmu zlikvidoval, bylo by to špatně. Probraly se tyto věci, je k tomu rozsáhlý analytický materiál, je metodický pokyn. A to byl ten kámen sporu, že v řadě případů k tomu přistoupila. A ta metodika právě mění tuto a je závazná. A existují. Jsou to různé záruky, zástavní práva atd. Znovu vám nabízím a zvu vás srdečně na Ministerstvo financí. V opačném případě vám vyhovět z těchto důvodů, které jsem popsala, prostě a jednoduše nemohu.
Já také děkuji. Než se posuneme v rozpravě, tak tady mám opět nějaké omluvenky. Nyní prosím pana poslance Munzara opět do rozpravy.
Ale upřímně řečeno, mně nejde ani o technickou kvalitu konkrétní databáze, ale o podklady, které by podle mě každý správce státní kasy měl mít. A přitom víme, jakým způsobem se zajišťovací příkazy začaly užívat.
My jsme zaznamenali debaty ohledně stavebního zákona. Tady vstoupila v platnost novela od začátku roku, která má usnadnit územní řízení, umožnila přesun kompetencí na obce s rozšířenou působností, aniž by jim k tomu poskytla příslušný personální aparát. Já jsem chtěl říci, že to je velmi citlivá věc. V podstatě v tuto chvíli je to jediný způsob, jakým stát může intervenovat nějakým způsobem do složité bytové situace. Jsou tady nějaké dočasné změny, jsou tady nějaké rychlé záplaty na tu situaci. Předložení návrhu financování výstavby sociálního bydlení, poskytnutí informací o řešení problémů v oblasti IT a jejich připravenost na chystané změny, protože i my jsme... To my považujeme, že se momentálně děje ve věci dávek, které stát vyplácí na dostupné bydlení normálním rodinám v České republice. Týká se to zhruba 300 tisíc domácností.
Děkuji. S přednostními právy jsou nyní přihlášeni páni předsedové Chvojka, Kováčik, Bartošek, Faltýnek, v tomto pořadí. Pan předseda Chvojka dává přednost panu předsedovi Kováčikovi. To určitě můžeme akceptovat. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, děkuji panu předsedovi Chvojkovi. Přeji vám hezký dobrý den, vážená vládo, pane předsedající, kolegyně a kolegové. Já vítám sebereflexi u kohokoliv. Také jsem se jich nikdy vědomě nedopouštěl. Prosím pěkně, to je náš přístup. Já jsem přesvědčen o tom, že ten, kdo se tím tématem zabývá, má k němu mluvit. My ten program nepodpoříme. A já si dovolím teď se tady omluvit z jednání Poslanecké sněmovny z pracovních důvodů.
Slovo má pan předseda Chvojka, po něm pan předseda Bartošek a po něm pan předseda Faltýnek.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem dal přednost panu předsedovi Kováčikovi z toho důvodu, aby reagoval na to, co říkal pan předseda Bartoš. Pravda také je, že tento návrh, byť to byl návrh vládní, byl kritizován bohužel tehdejším koaličním partnerem, hnutím ANO, zřejmě se záměrem, že si oni v příští vládě institut sociálního dostupného či jakého bydlení udělají sami a lépe. Jak je ale vidět, tak se tomu bohužel nestalo. Současné vedení Ministerstva práce a sociálních věcí navrhuje opatření, která velmi omezují dávky na bydlení. Bohužel ale navrhovaná současná reforma se nedotkne zdaleka jen sociálně vyloučených lidí na ubytovnách, ale postihla by velmi bolestně i chudší pracující, rodiny či seniory. Za prvé, u příspěvku na bydlení se zavádí test na majetek, který je dosud jen u doplatku na bydlení. A v době, kdy v České republice stále neexistuje, bohužel, jak jsem o tom mluvil, zákon o sociálním či veřejně dostupném bydlení, bude mít taková reforma katastrofální dopady, zejména na osamělé seniory či seniorky, samoživitelky či chudé pracující rodiny, u kterých dosud dávky na bydlení tvořily velmi podstatnou a důležitou část jejich rodinného rozpočtu. Tento návrh, o kterém se tady dnes část poslanců chce oprávněně bavit, oprávněně bavit, je návrhem, který ještě do sněmovny nepřišel. Ten zákon se může ještě stokrát změnit, anebo sem ani nemusí přijít z různých důvodů. Logiku to nemá. Takže to je ta politická či legislativně technická, či možná logická rovina. To znamená resumé. Děkuji za pozornost.
Následuje informace o omluvách. Následuje s přednostním právem vystoupení pana předsedy Bartoška, po něm pan předseda Faltýnek.
Z toho důvodu jsme také požádali o svolání této schůze. A byť rozumím tomu, co zde říkal kolega Chvojka, tak si myslím, že je důležité, aby Poslanecká sněmovna byla informována o tom, jaké kroky se chystají, protože jsou zcela zásadní, jak jsem říkal, a budou mít dopad do řady rodin a mohou je dohnat skutečně do sociální tísně. Řadu rodin, které řádně pracují a plní si povinnosti.
Děkuji. Pan předseda Faltýnek. Prosím, máte slovo.
Dobré ráno kolegyně, kolegové. Já budu v tom stanovisku našeho klubu velmi stručný, přestože na našem klubu proběhla na tohle nesmírně důležité téma, v tom se asi všichni shodujeme, že to je problematika, které je potřeba se věnovat, tak proběhla velká debata, zejména proto, že část našich kolegů pochází právě z lokalit, které mají k této problematice velmi blízko, zejména ze severních Čech.
Pozvánka vám byla rozeslána v pátek 7. června tohoto roku a zároveň vám byla tentýž den rozdána prostřednictvím poslaneckých klubů. V tuto chvíli s náhradní kartou číslo 5 bude hlasovat pan poslanec Gazdík a s náhradní kartou číslo 7 pan poslanec Skopeček. Navrhuji, abychom jako ověřovatele určili poslance Jaroslava Holíka a poslance Františka Kopřivu. V tom případě přistoupíme k hlasování. Hlasujeme o schválení ověřovatelů schůze, pánů poslanců Holíka a Kopřivy. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci a poslankyně. Dále se omlouvají pan poslanec Michálek v době od 9 do 9.20 z rodinných důvodů, pan poslanec Feri v době od 9 do 9.15 z pracovních důvodů, pan poslanec Benešík do 10 hodin z pracovních důvodů. Omlouvají se také z dnešního jednání následující členové vlády: Andrej Babiš - pracovní důvody, Lubomír Metnar - pracovní důvody, Jiří Milek - pracovní důvody, Robert Pelikán - pracovní důvody, Robert Plaga - pracovní důvody, Alena Schillerová - pracovní důvody, Martin Stropnický - zdravotní důvody, Ilja Šmíd - pracovní důvody, Dan Ťok - pracovní důvody, Vojtěch Adam - pracovní důvody. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Konstatuji také, že návrh pořadu zní: Připravované omezení podpory bydlení ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí. Než přistoupíme k hlasování, tak se s přednostním právem přihlásil pan předseda Bartoš.
Pan předseda Kováčik včera obvinil našeho předsedajícího, místopředsedu Poslanecké sněmovny Vojtu Pikala, že komolí jména kolegů. Končické, kdyby někdo v tom měl ještě třeba trochu nějakou popletenou rovinu, omluvil za to, že ji přejmenoval. My jsme se podívali do toho záznamu, protože pan předseda Kováčik tady vlastně i říkal: a jestli to budete dělat dál, pane Pikale, tak... mluvil prostřednictvím tedy předsedajícího. My jsme si samozřejmě tuhle věc našli... a mně se vypnul počítač. Jasně tam zcela zaznělo Leo Luzar. Já jsem to chtěl nahrát zpomaleně, ale nebudu plýtvat vaším časem. Já bych chtěl jenom poprosit prostřednictvím pana předsedajícího pana předsedu Kováčika, jestli by tady na to mohl reagovat, protože ta sebereflexe u nás je přirozená. A teď jenom k programu schůze, jestli mohu. My v poslední době sledujeme poměrně smršť překotných návrhů, nějakých novel zákonů, které se dotýkají velmi důležité problematiky dostupného a sociálního bydlení. My jsme se účastnili řady grémií, které pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj, jsou tam přítomni i zástupci MPSV, někdy Ministerstva financí.
Předpokládáme, že k nadužívání dávek dochází. Máme ta čísla, máme ty analýzy. A o ty lidi půjde, o ty úspory případně půjde. Jsou to lidé, kteří jsou v hmotné nouzi, mají problém a stát jim pomáhá. Berou krom příspěvku na živobytí další dávky, další podporu ze systému státní sociální podpory. Lidé, kteří jsou v bytech. Lidé, kteří jsou v ubytovnách, čerpají pouze doplatek na bydlení. To je tato dávka, o které hovoříme. Pokud je to vícečlenná rodina, je to 700 korun. Nepracují vůbec. Spadnou na existenční minimum. Víte proč? Mám tady jednu ubytovnu za mnohé ubytovny a zrovna to je ta, o které se dnes hovoří v Ústí. Ty ceníky služeb, které mají ubytovny, ale jsou velmi tajné a dostanete se k nim, jenom když vás pozvou dál. Oni čerpají plnou výši, ale ta zdaleka neodpovídá výši, kterou ve skutečnosti hradí. Jde o to, abychom je z těch ubytoven a z těch nestandardních bydlení vytáhli a opravdu jim pomohli, dostali je do standardních bytů, do lepších podmínek, kde budou moci čerpat příspěvek na bydlení. Velmi často zmiňovaná situace v Ústí. Velmi často konzultujeme. Jenom proto, že jsme si sedli a řekli jsme: parametry jsou ty, o kterých jsme hovořili. A odsouhlasili to sociální radní. A odsouhlasili to vedoucí odborů sociálních služeb. To jsou lidé, kteří přesně pracují s lidmi v tom daném regionu. To jsou ti, kteří to dnes řeší. To jsou ti, kteří mně dnes ráno volali, jako pan náměstek Klika z Ústeckého kraje, protože včera měli koordinační výbor a byl minulý týden a bude v pondělí koordinační výbor a bude se to řešit. V pondělí na koordinačním výboru budu asi s nimi. Ale oni se z toho opravdu nehroutí. No kdo to asi zorganizoval? Víte, jsou mnozí z nich, kteří vám řeknou: nechceme vám říct, kdo je majitelem, možná byste byli sami překvapeni.
Další problém je se stěhováním lidí do velkých měst. To samozřejmě bydlení prodražuje, zatímco na vesnicích jsou tisíce bytů a domů prázdné, nevyužité a neprodejné. Lék na to je jediný. Musíme znovu budovat infrastrukturu v regionech, vrátit do nich obchody, lékaře, hospody, zajistit levnou a častou dopravu. A také musíme pomáhat lidem nejen se startovacím bydlením, ale také s prací.